Protože i když se jim doba, po kterou se starají o své příbuzné, počítá do odpracovaných let, i když jsme zavedli tříměsíční ošetřovatelskou dovolenou, nebo volno, nebo jak se tomu říká, přesto to nestačí.
Děkuji. Prosím, pane předsedo.
Protože pak by to pro nás všechny bylo mnohem jednodušší, než je ten stávající stav. Ale to by nám nemělo znemožnit normální demokratickou diskuzi nad tímto návrhem zákona. Osobně znám příběh mladého muže, kterému je 34 let, trpí úbytkem svalové hmoty, je upoután na elektrický vozík a bez asistenta se neobejde. Přesto je studentem vysoké školy a ještě k tomu pracuje. Hodina asistenta ho stojí 130 korun. Což se stát může v tomto konkrétním případě, ale i v kterémkoliv jiném případě. A 93 600, to se podle mě shodneme, to je služba, která se nedá měsíčně zaplatit. Podle mě se reálně nedá zaplatit. A v tom případě ženeme takové pacienty vlastně do ústavní péče. A to jsou ty důvody, proč mnozí chodí do ústavní péče, protože nejsou schopni finančně zaplatit asistenty a být v té domácí péči. Je to jeden systém. Ten první dotaz je, proč se jedná o zvýšení příspěvku na péči pouze ve čtvrtém stupni. Máme nějakou analýzu, proč jenom čtvrtý stupeň? Shodli jsme se na tom, že teď uděláme alespoň ten nutný krok, že to trošku zjednodušíme, aby nebyl dramatický propad posudkových lékařů. Ale shodli jsme se na tom, i paní ministryně říkala, že v tom chystá nějakou zásadnější změnu, aby ten systém byl pružnější a rychlejší. Mluvily o tom některé z poslankyň, které mluvily přede mnou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 19. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dále se omlouvají členové vlády: pan ministr Kněžínek z pracovních důvodů, ministr Plaga z pracovních důvodů, ministr Staněk z pracovních důvodů a z pracovních důvodů od 11.30 se omlouvá pan ministr Ťok. Mezitím přišly další omluvy. Mám zde ale přihlášku k programu schůze.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dobrý den, dámy a pánové.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji. Vysvětlím proč.
Zazněl zde návrh na čtyři body, budeme tedy o nich hlasovat zvlášť. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 168, přihlášeno 138 poslanců, pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování číslo 169, přihlášeno 140 poslanců, pro 118, proti nikdo. Třetí hlasování se týká bodu 147, což je zpráva o činnosti Technologické agentury. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh byl přijat. Tím jsme se vyrovnali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a můžeme přistoupit k bodu, který máme pevně zařazen na dnešní jednání.
Jedná se o občany, kteří se nacházejí dlouhodobě v nepříznivém zdravotním stavu a nejsou schopni zvládat základní životní potřeby a vyžadují každodenní pomoc, dohled a péči jiné fyzické osoby. Jedná se o postižené děti, zdravotně postižené občany, kteří žijí v kruhu milující rodiny, ale i nemocné občany, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale také o občany umírající, kteří chtějí důstojně dožít za pomoci rodiny, případně sociálních a zdravotních terénních služeb doma, ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí a které je právě v této fázi života pro ně nejdůležitější. Je navrhováno navýšení příspěvku na péči z částky 13 200 korun na 19 200 korun za kalendářní měsíc u osob dospělých i dětí nevyužívajících, jak jsem již říkala, pobytové služby. Dojde k posílení finančních zdrojů příjemců na péči ve stupni závislosti IV, a tím i ke snížení tlaku na poskytování pobytových služeb péče. Je třeba zdůraznit a vycházet z toho, že je zde významný tlak na změnu poskytování služeb v domácím prostředí a snížení tlaku na pobytové sociální služby, které jsou ve svém důsledku nákladné s ohledem na provozní náklady, ale i na investiční prostředky. Cílem senátního návrhu je řešit osoby s nejvyšší mírou podpory, kteří žijí doma, a umožnit jim důstojný život a narovnání příležitostí. Proto vás velmi žádám o podporu tohoto senátního návrhu.
Paní poslankyně, prosím, máte slovo. Děkuji paní zpravodajce a otevírám rozpravu. Jako první, respektive s přednostním právem se do rozpravy hlásí paní ministryně Maláčová, které dám slovo. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám sdělila, že my tento návrh za Ministerstvo práce a sociálních věcí podporujeme. A co nejdelší domácí péči my podporujeme.
Děkuji paní ministryni a nyní budeme postupovat podle přihlášených v obecné rozpravě. První na řadě je pan poslanec Třešňák, po něm vystoupí paní poslankyně Maxová. Pan poslanče, máte slovo.
Hezký den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem chtěl vyjádřit podporu klubu Pirátů tomuto senátnímu návrhu, protože jsme rádi, že konečně zde Senát zapracoval ten rozdíl mezi pobytovými službami a domácí péčí.
Jsou to osoby, které na základě smlouvy o poskytování sociální služby jsou v pobytovém zařízení, ale ony chodí pravidelně domů. Což je věc, kterou bychom měli podporovat, která je správně. Dneska se tam používají tzv. deniny. Přejeme osobám, o které je pečováno, a pečujícím zvýšení příspěvku na péči, ale nejenom v tom čtvrtém stupni. Teď bych řekl klíčové sdělení našeho klubu k tomuto návrhu zákona. Stejně tak jako pečovatelům formálním, to jsou ti, kteří se starají o tyto naše spoluobčany v ústavní péči. Opravdu jim patří velké poděkování a úcta. My v našich předvolebních programech a v programových cílech a debatách k sociální oblasti dlouhodobě hovoříme o tom, že rodinám, které pečují, chceme umožnit, aby měly zaplaceno za tuto péči, a to bez ohledu na příspěvek na péči. Díky těmto neformálním pečovatelům totiž člověk může žít ve svém prostředí, mezi svými blízkými. Díky tomu nebude bobtnat pobytová sociální služba nejrůznějšího typu. Jde o promyšlený a jednoduchý způsob, jak se dostat ke kompenzačním pomůckám. Vrátím se k debatě o lékařské posudkové službě. Uznání invalidity, přiznání invalidního důchodu, musí probíhat v řádu dní. Myslím, že mnozí z nás známe nejeden případ, kdy uznání invalidního důchodu trvalo více než jeden rok. Stejně tak jako neskutečné časové prodlevy v přiznání příspěvku na péči či na jeho zvýšení.
Takže přátelé, zvýšení příspěvku na péči jsme tady měli již v minulém volebním období. Tehdy to přesně s těmito argumenty Sněmovna neprojednala, protože když ten návrh tady byl, tak tehdy Sněmovna dokonce prodloužila lhůtu na projednání, že je potřeba to právě všechno prodiskutovat, aby to bylo dostatečně systémové. Takže prosím vás, teď je tady návrh v podstatě ve stejné výši, tak jak to bylo v tom minulém volebním období, o 6 tisíc korun zvýšit. Jak by řekl kolega Stanjura, tak prosté to je! Takže nevymlouvejme se na systémovost nebo nesystémovost, řekněme si, jestli chceme zvýšit příspěvek na péči, a hlasujme o tom!
Faktická poznámka pana předsedy Stanjury, po něm s faktickou poznámkou paní poslankyně Maxová.
U ctěného kolegy Romana Sklenáka mě to mrzí. Tím, že tady bude zvyšovat hlas, nemůže popřít to, co jsem řekl. Nepsali jsme to my. O tom jsem mluvil, že ten návrh neřeší příspěvek ve třetím stupni. A pokud jsme ve shodě, tak to jsme schopni vyřešit. Pak jsem se ptal na deniny. Ale to, že zkritizuji - a říkal jsem, že není jednoduché v této citlivé oblasti, a přesně jste věděli proč. Člověk dá dotaz, poukáže na nejasnost nebo chybné místo a hned je obviňován z toho, že těm lidem ty peníze nepřeje. Tak ať mi pan kolega Sklenák řekne, která část mého vystoupení směřovala pro zamítnutí tohoto návrhu zákona.
S faktickou poznámkou nyní paní poslankyně Maxová, po ní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.
Já bych chtěla reagovat na kolegu Sklenáka vaší prostřednictvím, pane předsedající, a to z jednoho důvodu, že navýšení příspěvku na péči tady bylo, ano, v minulém období avizováno a bylo to v rámci velké novely zákona o sociálních službách, který, jak určitě všichni zde přítomní z minulého období víme, a možná i ti, kteří tu nebyli, byl napsán tak, jak byl napsán, a myslím si, že většina politické reprezentace napříč politickým spektrem uvnitř výboru pro sociální politiku i na základě konzultací jak s pečujícími, tak s osobami, o které se pečuje, tak také s odbornými společnostmi a různými organizacemi jsme dospěli k závěru, že takto napsaný zákon o sociálních službách my nechceme. Tudíž bohužel samozřejmě došlo k tomu, že nebylo schváleno ani navýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni. Já si naopak jako předsedkyně výboru pro sociální politiku a zároveň také člověk, který opravdu pět let se intenzivně zabývá touto problematikou, myslím, že není dobré zkracovat lhůtu u projednání tohoto, protože ještě se to dá velmi lehce stihnout, samozřejmě, do konce roku. A to z mnoha důvodů, které tu samozřejmě padají. Proto si dovolím dát návrh na zamítnutí zkrácení doby, protože odborná debata má proběhnout na výboru pro sociální politiku po prvním čtení.
Pan poslanec Sklenák s faktickou poznámkou, po něm pan předseda Bartošek také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
A potom ještě jedna připomínka, v podstatě reakce na to poslední vystoupení. Samozřejmě že tehdy ten příspěvek na péči byl součástí i jiných úprav. Proto si skutečně myslím, že jsme schopni rozhodnout i v té zkrácené lhůtě.
Pan předseda Bartošek s faktickou poznámkou.
A i po konzultaci s předkladatelem mohu říct, že se jedná o technicistní novelu, jedná se pouze o změnu příspěvků. To je buď ho chceme, nebo ho nechceme, a případně ho můžeme rozšířit na třetí stupeň. Takže nevidím důvod, proč lhůtu nezkrátit.
Nicméně samozřejmě budeme hlasovat o návrhu zkrácení lhůty tak, jak byl přednesen. Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Aulická Jírovcová. Nebude reagovat, takže se vrátíme k těm, kteří jsou přihlášeni do obecné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené a milé kolegyně a kolegové, já bych ráda za Piráty doplnila svého kolegu Petra Třešňáka, který přednesl stručně náš pozměňovací návrh týkající se právě i toho třetího stupně závislosti. My jsme si jisti, že ta spousta zlepšení, která je v celém systému podpory pečujících osob a podpory těch osob, které tu péči potřebují, že ta celá řada zlepšení je nutná, musí nastat, ale současně, že bychom neměli úplně to vázat právě na schválení toho návrhu, který projednáváme tady dneska. Pár bodů, které tady ještě nezazněly a přitom jsou také velmi důležité.
Rozumím tomu, kdyby tam psal služby čištění. Tak příště, to nevadí, jsem teprve na začátku.
Je tam sedm bodů pevně zařazených.
Příkladem je třeba výcvik asistenčních psů. Vidíme, že to je systémové řešení, ale současně náš stát tohle neumí. Přesně jak tady zaznělo před chvílí, pokud se někdo třeba i velikým úsilím o něco zlepší, tak mu nesmírně může zkomplikovat život, že spadne do toho nižšího stupně závislosti bez varování a bez opravdu jistoty, že to je férové a spravedlivé.
Dobré dopoledne.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré dopoledne, já se pokusím být poměrně stručná. Senátní návrh tohoto zákona navyšuje příspěvek na péči postiženým osobám ve čtvrtém stupni závislosti z 13 200 korun na 19 200 korun. Ano, je to stále málo. Pořád zbývá dalších téměř 19 hodin každý den, během kterých jsou tito lidé odkázáni na nezištnou pomoc svých blízkých. Alternativou je pobyt v zařízeních ústavního typu. Všichni ale jistě cítíme, že život v ústavu se i přes kvalitní péči a vysokou odbornost personálu nikdy nemůže svou kvalitou vyrovnat životu v domácím prostředí. Jsme bohatá společnost v srdci Evropy.
Děkuji a další v pořadí vystoupí paní poslankyně Hana Aulická a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Pak bych chtěl upřít vaši pozornost nejen k tomuto tisku, ale i k tiskům, které následují. Říkáme mu daňový balíček, bod číslo 30, na tabuli svítí oblast daní. Já se v této části vystoupení budu držet pouze této daňové části, která je uvedena v tomto návrhu zákona. Začnu připomenutím výroku bývalého ministra financí, dnešního premiéra, který opakovaně říká a tváří se u toho tak smutně - Tento postoj zastává i paní ministryně. Slyšel jsem ji v tomto volebním období tady z tohoto místa říct: Já nejsem šťastná z toho, že máme tři sazby DPH, já bych byla radši pro dvě sazby DPH. Můžeme mít klidně jednu. Promarněná šance. Tento chvályhodný záměr bohužel vládě nevydržel a postupně jsme přidávali další a další položky. Co vy jako pravice proti tomu máte? Já vám rád odpovím. Je to málo. Není to špatně, je to málo. Kdyby to byl návrh opozice, tak jsem si jist, když si budu číst stanovisko vlády s negativním vyjádřením, že se jedná o náhodné, nesystémové řešení, které neřeší problematiku DPH jako celek. Ale mohu vás ujistit, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, že vláda již zahájila intenzivní práce na tom, aby přinesla vlastní, lepší, komplexnější a systémovější změnu DPH. Odhlédnu od toho, že je nesystémové, náhodné. Úplně náhodné to není. Kam Andrej Babiš v kampani přišel, tam slíbil nižší DPH. Byl v kadeřnictví, kadeřnické služby, koupil květinu, řezané květiny. My jsme pro snížení daní, aby bylo úplně jasné, aby pak nebylo argumentováno, že pravice odmítá snížení daní. Točené, v závorce sudové pivo podávané jako stravovací služba. To jsou přesně věci, které se nedají v reálném životě zkontrolovat. A je to na libovůli konkrétního kontrolora a libovůli konkrétního úředníka Finanční správy, zda to považuje, nebo nepovažuje za porušení zákona. Další bod, kde se snižují daně - a říkám, já to podporuji: služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. Jaké jsou tady nejasnosti? Ale určitě byste měli vědět, že stejná zdravotní postižení se stejnými prvky závislosti na druhé osobě jsou často posuzována nejednotně. Nakonec jenom shrnu, co považujeme za systémovou změnu v této oblasti, protože to opravdu není jednoduché a triviální. Zaprvé je to změna v systému posudkové služby. Protože tady se bavíme o vysokých částkách. U zimní obuvi je nárok na jedny boty za tři roky. Pak chceme něco, po čem všichni voláme, a nějak se nám to nedaří. Myslím, že to není nic, na čem bychom měli spor. Když to řeknu - zajištění a jasné financování sociálních služeb. Na tom se určitě shodneme. Neustále se dohadujeme o zvýšení platů, ale zapomínáme, že v této oblasti jsou taky mzdy. To jsou základní body...
Dámy a pánové, prosím o klid, ať může pan předseda dokončit svoje vystoupení.
To jsou základní body, na kterých by měla stát systémová změna v sociálních službách. Za nás chci slíbit, že jsme připraveni o těchto bodech debatovat. Máme dostatek odborníků a jsme schopni také tu debatu akcelerovat, abychom o tom nedebatovali celé volební období. Pokud budeme schopni ty nedostatky odstranit, tak se to ve třetím čtení ukáže. A my si myslíme, že bychom měli mít větší ambici. Ale myslím si, že tu kritickou debatu potřebujeme v této oblasti. A říkám, my jsme připraveni dát do té debaty naše odborníky, naše lidi, kteří se tím dlouhodobě zabývají, a hledat spolu s vládou, případně se skupinou senátorů řešení, které bychom mohli uplatnit i ještě v rámci projednávání tohoto tisku. Děkuji za pozornost.
S faktickými poznámkami budou reagovat pan poslanec Foldyna, paní poslankyně Richterová a pan poslanec Sklenák v tomto pořadí. Pan poslanec Foldyna má slovo.
Děkuju, pane předsedající, děkuju za slovo. Jsem velmi rád i za tu chvíli, kdy jsem tady konzultoval celou řadu věcí. Napříč politickým spektrem se shodujeme na tom, že je potřeba věci změnit, že je potřeba ty věci dofinancovat.
Paní poslankyně Richterová vystoupí s faktickou poznámkou, po ní pan poslanec Sklenák. Prosím, máte slovo.
Skutečně pěstouni jsou na tom úplně jinak.
Děkuji. Mluvím o tom, že Československá republika byla na svou dobu moderním, demokratickým a hospodářsky vyspělým státem. Řadila se k nejvíce prosperujícím zemím Evropy i světa, patřila do skupiny deseti nejrozvinutějších. Výrobky československého průmyslu znal už tehdy celý svět. Naše osobnosti měly úctu doma i v zahraničí, náš společenský systém a demokracie byly ve své době značkou vysoké kvality a naše diplomacie měla ve světě váhu. Před sto lety 28. října existence našeho státu začala prohlášením, které všichni znáte: Samostatný stát československý vstoupil v život. Ať dnes tedy vstoupí v život náš cíl vrátit republice takové vysoké ambice, jaké byly před sto lety, jaké měli před sto lety její zakladatelé. A myslím si, že i toto může být výzva pro nás všechny, výzva, na které se můžeme shodnout při tomto velkém a slavnostním výročí, a že to je výzva, ke které má smysl se přihlásit. Považuje demokratický charakter státu, na jehož základě byla první republika postavena, za základní pilíř moderní České republiky. Navrhuje, aby toto výročí posloužilo k posílení národní hrdosti a ambicí České republiky patřit mezi nejúspěšnější země světa." Dámy a pánové, věřím, že tento text deklarace společně za chvíli schválíme.
Nyní zahájím všeobecnou rozpravu. Dále nebudeme debatu nějak extendovat, v podrobné rozpravě by se znovu přečetlo toto slavnostní prohlášení, deklarace, kterou bychom následně schválili.
Prosím, pane předsedo.